Nebude to korporace, bude to na základě živnosti. Začnu postupně, a když mám štěstí, tak znám nějakého politika nebo kamaráda, který má zájem a dá mi zakázku, do které se přihlásím. A začnu budovat firmu. Za své vlastní peníze, za svůj vlastní um. Získávám si zaměstnance. Někdy musím jít na úřad práce se zeptat, jestli tam takové lidi nemají. A může mi to trvat rok, dva, tři, než vybuduji, a když mám štěstí, vybuduji bezpečnostní agenturu. A teď se vrátím k tomu začátku. Dokonce jsou podílníky už v té firmě, protože sami přinesou zakázky, tak se s nimi dělím. Ale to musím mít štěstí. Opravdu v Čechách štěstí na zaměstnance. Že nebude platit pokutu. A takhle ta firma běží. Že neskončí. Je to idealistické, ale takhle to vidím já. A teď se rozhodne, že budu muset jednu třetinu dozorčích orgánů v té firmě obsadit zaměstnanci. A opět, mám štěstí, když ti zaměstnanci jsou moji příbuzní. Tak si je tam klidně dám. Připadá mi to z hlediska odborů normální, chápu to, rozumím tomu. Nemluvím o profesionalitě, mluvím pouze o slušnosti. A slušný, chytrý podnikatel využije každého zaměstnance, který mu pomůže budovat zisk a pomůže budovat firmu dopředu. A nemusí na to mít prosím vás zákon. A tenhle zákon se bude dát krásně obejít. Tak to jsem vám chtěl říct, to je všechno.
Eviduji dvě faktické poznámky. První má pan předseda Kalousek a po něm pan poslanec Soukup.
Děkuji za slovo. Jen velmi krátce. Já samozřejmě svému předřečníku nevyčítám, že jezdí nakupovat převážně do Německa a do Rakouska. Já to chápu. Kdo by to jedl? Ale na druhou stranu, když se podíváme, ta legislativa musí vycházet z nějaké dosavadní praxe. To bude jedna jediná konkrétní osoba, o které budeme vědět, kdo nese nějakou odpovědnost. Ten, kdo si tam ty prachy přepírá a přitom nechce být vidět, jako třeba váš pan předseda, tak ten potom tu odpovědnost nese velmi těžce.
Děkuji. S další faktickou prosím k mikrofonu pana poslance Soukupa.
Naopak, já si myslím, že odbory plní svoji funkci. Je velice důležité, že vedou sociální dialog. V podstatě prosazují a do formy kolektivní smlouvy prosadí různé záměry, růst platů, sociální benefity a podobně.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. Proč to nemůže být nějaká jiná část? Proč to nemůže být polovina těch lidí?
Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Kalouska.
Odpověď na pana poslance Plzáka. Ale mě spíš zaujalo vystoupení pana poslance Soukupa. Já bych to pochopil u kohokoliv jiného.
Děkuji za slovo. A pokud někdo sleduje naši debatu, tak může být podle mě zmaten obsahem těch vystoupení i těmi politickými pozicemi, které jednotlivé kluby a politické strany zastávají.
Tuto pravomoc chcete dát Ministerstvu financí? Já tedy ne.
Omlouvám se, omlouvám se, zapomněl jsem na pana poslance Votavu s faktickou poznámkou. Prosím, máte dvě minuty.
Není pravdou, že na rozpočtovém výboru nedostali slovo zástupci Sdružení pro internetový rozvoj. Já jsem s nimi potom hovořil i jsem jim to vysvětlil, měl jsem je dokonce v kanceláři, kde jsme si některé věci vyjasňovali. Veřejnost dostane prostor, ale po prvém čtení na rozpočtovém výboru, nikoli už když se hlasuje o stanoviscích v garančním výboru po třetím čtení. Mám ještě půl minuty, takže v krátkosti. To blokování stránek včetně blokování plateb není výmysl České republiky. A chcete říct tedy, že Německo, Francie, Španělsko, Polsko, Belgie, Itálie - to jsou všechno země, které brání svobodnému přístupu na internet?
Mám zde ještě tři faktické poznámky - pan poslanec Pilný, potom pan poslanec Kalousek a potom pan poslanec Farský.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Internet žije do značné míry z reklamy. A vždycky, když se sáhne na něco na internetu, tak se objeví obrovské bouře, jako omezování svobody na internetu a podobně. Budeme připouštět v rámci svobody na internetu dětskou pornografii a další věci? Ale je potřeba tenhle ten proces zahájit. Internet není médium, které v rámci svobody se vymyká všemu. Ta musí platit i v tom světě virtuálním. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Dovolte prosím krátkou reakci na pana poslance Pilného i na pana poslance Votavu. Ale o tom má ve svobodné demokratické zemi rozhodnout soud. To znamená, má to být úředník Ministerstva financí podřízený politickému vedení, anebo to má být nezávislý soud? My jsme přesvědčeni, že nezávislý soud. To je vaše umanutost dosadit Velkého bratra úplně do každého sektoru a do každé situace, kterou projednáváme.
Pan poslanec Farský a ještě pan poslanec Chalupa.
Pokud projde můj pozměňovací návrh, bude zachována blokace webových stránek, bude zachována blokace bankovních plateb. Myslím, že tam to rozhodování patří. A to je můj pozměňovací návrh, který jsem navrhl.
Prosím pana poslance Chalupu a ještě potom pan poslanec Pilný.
Myslím, že pan kolega Pilný mě předešel a řekl v podstatě to, co jsem chtěl říct. Je to rychlost toho rozhodování. Je to správní rozhodování. Takže soud opomenut není v žádném případě.
Pokud Ministerstvo financí podá k soudu návrh na předběžné opatření, tak může být rozhodnuto ještě ten den. V několika případech jsem jako ministr financí žádal soud o předběžné opatření a dostal jsem to rozhodnutí během hodin. My vám to nejdřív vlastní zvůlí zařízneme, a když se vám to nelíbí, tak se můžete obrátit na soud. A já si myslím, že takhle se to nedělá.
Já jsem to zdůvodňoval v podstatě tím, že takové oprávnění v těch zemích, kde bychom si měli brát příklad, to znamená v Anglii, to znamená ve Švédsku, kde v roce 1802 tento institut vznikl, v podstatě nic takového nemají. Dále vypuštění ochránci práv činit úkon v soudních řízeních a antidiskriminačních věcech. To znamená ta veřejná žaloba. Na to chci zvlášť upozornit. A dále v bodě 4 vypuštění oprávnění ochránce vůči zaměstnavatelům a dalším soukromým osobám. Ochrana lidských práv, jak jsem si nechal zpracovat určitý materiál od Parlamentního institutu, řekl bych, že velké státy mají povětšinou koordinační orgán, který je umístěn v blízkosti předsedy vlády, a v čele tohoto orgánu stojí takzvaný jako nižší ministr. To je dejme tomu v Německu nebo ve Velké Británii. V menších státech, mezi které je třeba zařadit i Českou republiku, v podstatě neexistuje žádný koordinující orgán. Abych to shrnul a nepokračoval dál - v podstatě někde mají buď silného ombudsmana nebo silného ministra. U nás máme silného a stále sílícího ministra a máme i silného a podle představ toho návrhu silného ombudsmana.
Já děkuji. Máte slovo, vaše dvě minuty.
Děkuji, paní předsedající. Já bych uvedla svoje kolegyně a kolegy jakoby v obraz.
Já děkuji. A pane poslanče , u vás to bude faktická? Tak budete druhý v pořadí po panu Hovorkovi. Dáme přednost panu poslanci Schwarzenbergovi. Prosím, máte slovo. Já děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Hovorku. Připraví se pan poslanec Soukup a poté pan poslanec Stupčuk. Já děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Soukupa, připraví se pan poslanec Stupčuk.
Obracím se vaším prostřednictvím, paní předsedající, na pana Schwarzenberga. Ano, máte pravdu, je to velice užitečná instituce.
Tak vadí. My ten názor zastáváme taky. My jsme taky tu změnu prosadili, aby tam nebyli povinně.
Nyní s přednostním právem pan ministr Mládek. Stahuje svoji přihlášku, tudíž pokud se již nikdo nehlásí do rozpravy, rozpravu končím. Je tomu tak. Poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Pan poslanec Kučera. Poprosím pana navrhovatele.
Sociálnímu výboru.
Jako dalšímu výboru, nebo garančnímu? Tak jsme u garančního výboru v tuto chvíli. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Návrh byl přijat.
Vzhledem k argumentaci, kterou jsem tady vznesl, a myslím ji vážně, navrhuji také přidělit bezpečnostnímu výboru.
Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. I tento návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Tento návrh byl zamítnut. V tuto chvíli konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání dále hospodářskému výboru a sociálnímu výboru jako dalšímu výboru. Pro stenozáznam, paní poslankyně Havlová ruší svoji omluvu. Nyní se budeme zabývat bodem Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali v pátek 11. března 2016 na 42. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme přerušili obecnou rozpravu. U stolku zpravodajů již zaujal místo za navrhovatele ministr Jiří Dienstbier a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Lukáš Pleticha. Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě. O slovo se přihlásila paní poslankyně Dobešová.
Dobrý podvečer, dámy a pánové.
Další bod našeho jednání je bod číslo Navrhovatel i zpravodaj jsou stejní jako předešle.
Děkuji za slovo. Vládní návrh zákona nově upravuje některé finanční vztahy, který vyplývají z předčasného ukončení sjednaného životního pojištění. Jedná se na straně jedné o způsob určení odměny za zprostředkování pojištění, na straně druhé pak o určení výše odkupného, které klientům pojišťovny vyplácejí při stornu investičního nebo kapitálového životního pojištění. Tím je jednak časté přepojišťování klientů v prvních letech trvání životního pojištění, které je motivováno vysokým podílem předplacené části provize sjednané mezi pojišťovnou a pojišťovacím zprostředkovatelem. To pak vede i ke zmíněné nízké hodnotě odkupného pro klienty, do které pojišťovna vyplacené provize či jiné druhy pořizovacích nákladů v plném rozsahu promítá. Navržená úprava regulace provizí zavádí povinnost vrátit poměrnou část sjednané provize v případě, že pojištění skončí předčasně během prvních pěti let svého trvání. Předmětem nové úpravy odkupného je pravidlo o povinném rozložení pořizovacích nákladů pojišťovny na sjednání životního pojištění do určitého minimálního počtu let tak, aby při předčasném ukončení smlouvy mohla být na odkupném klientům vyplacena vyšší částka, než je tomu v současnosti. V tomto případě se úprava vztahuje logicky pouze na ta životní pojištění, která podle pojistné smlouvy zakládají právo na výplatu odkupného. Tyto dva prvky mají za cíl na straně jedné zainteresovat pojišťovací zprostředkovatele na dlouhodobém trvání zprostředkovaného životního pojištění a na straně druhé zajistit, že při předčasném ukončení pojištění bude pojistníkovi větší část zaplaceného pojistného vrácena zpět v podobě odkupného.
Jak jsem avizoval v tisku 750, návrh na regulaci odměn za zprostředkování životního pojištění tentokrát řešíme samostatně v tomto tisku. Tato novela se snaží pouze o regulaci odměn za zprostředkování životního pojištění.
Pokračujte.
Podle reálných odhadů je zde neaktuální informace u 50 až 60 % vedených subjektů. Bylo by třeba zákonem vytvořit takové podmínky, aby byl registr stále veden v aktuálním stavu, registr se vyčistil, aby byly nastaveny podmínky pro automatizaci registrací, změn a hlavně odregistrací zprostředkovatelů. Důležité je také v neposlední řadě nastavit podmínky pro zvýšení profesní a odborné způsobilosti zprostředkovatelů. Jak již jsem řekl, dle důvodové zprávy je cílem navrhované úpravy omezení negativních jevů na současném trhu se životním pojištěním, tedy časté přepojišťování a s tím související nízká či nulová hodnota odkupného, kterou klient obdrží při předčasném ukončení rezervotvorného pojištění, typicky investiční životní pojištění a kapitálové životní pojištění. Předmětem regulace je zejména rozložení práva zprostředkovatele na odměnu v čase. Je to ovšem logické, neboť se tato novela snaží ve prospěch spotřebitele regulovat to nejcitlivější, to je odměny pojišťovacích zprostředkovatelů.
Příliš vlastně nerozumím tomu, proč je tady takový odpor proti této možnosti veřejného ochránce práv. Zdůraznil bych ještě jednu věc. Jsou zachovány základní principy, podle kterých veřejný ochránce funguje v tom smyslu, že veřejný ochránce sám o ničem nerozhoduje. On vždy jenom navrhuje, doporučuje a je na tom adresátovi, do jaké míry nebo jakým způsobem s tím naloží. Na tomto principu se nic nemění ani v tomto případě, protože veřejný ochránce nemá rozhodovat o tom, jestli je zákon v rozporu s Ústavou. Ani v tomto případě veřejný ochránce nemá podle vládního návrhu zákona o ničem rozhodovat. Opět už jsem tady ten argument uváděl. To není samoúčelná záležitost. Umožní také vytvořit soudní judikaturu v oblasti diskriminačního jednání, která zatím v dostatečném rozsahu velmi citelně chybí, a tím vlastně do budoucna takovému jednání i předejít. Tady mají šanci, že konečně budou jejich práva ochráněna. Tři měsíce jsou poměrně krátká doba z hlediska zdravotní neschopnosti, to se může poměrně běžně stávat, a tam diskuse je možná. Tím se také podle těch principů myslí, že není snadno odvolatelná, že by měla mít garantovánu tu dobu, což právě jí pojišťuje tu nezávislost.
Do té nemám žádnou přihlášku. Vidím předsedu klubu ODS Zbyňka Stanjuru.
Děkuji za slovo. Asi nejsem jediný, kdo má pocit deja vu. Já myslím, že se k té debatě vracíme, tak chci jenom připomenout, jak to bylo. Já a můj kolega v rozpočtovém výboru jsme byli jediní, kteří původně nehlasovali pro návrh pana kolegy Šincla. Mám prostě jiný názor. Není černobílý. A podpořte naše stanovisko, protože když budete podporovat naše stanovisko, lépe se staráte o klienty. To se bohužel děje dnes a denně, že mnozí podepisují smlouvy, které by podepisovat neměli. To je ale otázka finanční gramotnosti, zkušenosti, možná konzultace v rodině či mezi přáteli či spolupracovníky. Velmi těžko se to dá odstranit zákonem.